Do médií jste prohlásil, že to budete řešit. A bylo by dobré, kdybyste nás seznámil s tím výsledkem. To je všechno, co po vás chceme. Tak tady vystupte a jenom nám to řekněte, jestli jste vůbec něco šetřil, nebo nešetřil.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To bohužel ale není tento případ. Obelhával veřejnost i Poslaneckou sněmovnu. Dnešní den je pro mě do značné míry úlevný, když mě pan ministr financí oslovil s osočením, že jsem opilý, že jsem zloděj a že díky mně umírali lidé na padácích. Ve všech těchto případech se jedná o pomluvu, kde samozřejmě důkazní břemeno musí nést ten, kdo tu pomluvu vysloví. Já ve všech těchto třech případech mám důkazy, kdy mohu říct, že to prostě nebyla pravda, nebo že to není pravda, a že se tedy jedná o usvědčeného lháře. Nemůže to skončit jinak, protože ty důkazy držím v ruce. Nicméně o důvěru vás žádá i člověk, který křivě přísahal na zdraví svých vlastních dětí. Neexistuje cyničtější výrok z mého pohledu otce i dědečka. To jenom aby bylo zcela jasno, komu chcete nebo nechcete vyslovit důvěru. To z osobního hlediska. Klidně se na mě dívejte, ale mlčte. Klidně na mě hleďte, ale prosím nemluvte mi do toho.
Dalším z hlavních cílů vlády je digitalizace Česka. Je to oblast, která je díky svému naprosto neuspokojivému stavu pro nás velkou výzvou. Projekt digitální Česko již začal. Nemůžeme mít desítky strategií, potřebujeme jednu závaznou pro všechny, kterou budeme realizovat a která nás posune vpřed. Připravuje se zákon o digitalizaci. Řešíme sdílenou ekonomiku Uber a Airbnb a další projekty. Minulý týden bylo ukončeno připomínkové řízení ke koncepci digitální Česko. Po vypořádání připomínek ministerstev budeme mít koncepci pokrývající celou digitalizaci. Na to se váže i nová legislativa, střechový zákon právě na digitální službu. Jsem si jistý, že obě přijímané oblasti způsobí revoluci v tom, jak dnes poskytujeme digitální služby, a urychlí nám proces digitalizace. Chceme nastavit pro eGovernment jasná pravidla, chceme služby dodávat a ne jen o nich mluvit a chceme vidět jasný přínos pro občana. Na digitální Česko se dívám jako na něco, co nám zlepší život v souvislosti s fungováním státu vůči občanům i samotným úřadům mezi sebou. S tím je spojená hluboká změna v celém výrobním odvětví a průmyslu. Víme, že bez peněz a znalostí to nepůjde. Jsme připraveni digitalizaci podporovat nejen slovy, ale taky finančně. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby se tyto světy mohly potkávat a společně realizovat projekty, které nás posunou na přední místo na světě. Aby to vše mohlo fungovat, potřebujeme souběžně taky řešit problematiku připojení. Stále je spousta domácností a míst u nás, kde není dostupný internet a především rychlá a finančně dostupná data. Potřebujeme urgentně urychlit digitalizaci a rozvíjet prostředí podporující digitální technologie včetně vysokorychlostního internetu. Budeme prosazovat konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede už konečně ke snížení a zlepšení služeb. Použijeme k tomu frekvence, které budou uvolněny přechodem na nový standard digitálního televizního vysílání. Máme velký zájem zabezpečit řádnou soutěž a neznevýhodňovat žádného z operátorů. Já vím, že jsou to obrovské cíle, ale máme v naší zemi mnoho odborníků, máme vynikajícím způsobem pokrytou komerční sféru i dobré vzory. Vláda je v této věci připravena podporovat potenciál našich firem a ekonomiky. Program digitální Česko, digitalizace a elektronizace státní správy nemůže být programem jednoho volebního období. Česká zahraniční politika se bude opírat o několik základních pilířů - dobré, otevřené a přátelské vztahy se všemi sousedy a nejbližšími zeměmi založené na vzájemné důvěře, stále otevřená komunikační linka a kulturní a hospodářská spolupráce. Druhým pilířem naší zahraniční politiky je Evropská unie - společenství evropských zemí, které spojuje jejich touha žít vždy už jen v míru a otevřeně spolupracovat. Jsou to země, které se hlásí k demokracii, svobodě a tržní ekonomice. Podívejme se na to, co se děje ve Velké Británii. A ty firmy za námi chodí a říkají nám, co se děje. A nebude to nic dobrého pro Velkou Británii. My přece jsme solidární, my dáváme peníze, posíláme naše policisty a vojáky a my taky bereme ekonomické migranty, ale z jiných zemí. My je potřebujeme, ale o tom si chceme rozhodovat sami. Budeme aktivní z hlediska rozpočtu. Neuvěřitelná drzost! Takže perspektivně náš vztah bude úplně jiný.
Proč bychom měli vlastní historii opakovat stále dokola? Až dosud jsme se je snažili napravovat. Hlasujme s rozvahou, to je proti této vládě. Děkuji za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, o víkendu jsem se již po několikáté prokousala vládním programovým prohlášením. Ve Sněmovně jsem už druhé volební období, a tak něco málo pamatuji. Není to sice ve srovnání s některými daleko zkušenějšími kolegy mnoho, ale při četbě programového prohlášení mi to i tak dost pomáhalo. Ve vládním prohlášení se například říká, že vláda chce začít s rekonstrukcemi památek ve všech regionech. A já se tedy ptám: Proč tak pozdě? Proč se o to vláda hmatatelněji nesnažila už v minulém volebním období, kdy byla v prakticky stejném složení? Komplikoval snad ANO a ČSSD jejich snahu tehdejší ministr kultury Herman? V projevu pana premiéra dnes zaznělo, že na 40 státních památek přijde asi tak více než miliarda korun. A ptám se tedy, kolik přijde na více než 40 tisíc kulturních památek? Já jsem se ho tedy zeptala a odpověď zněla, že na těch 40 tisíc kulturních památek se asi více peněz nenajde. Bohužel pan premiér pravděpodobně odešel. Pokud ne, tak si myslím, že jste dobře neposlouchali dnes pana prezidenta, který řekl, že na prvním místě jsou kulturní památky. Vláda také slibuje, že dobuduje vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. V minulém období jsem opakovaně interpelovala ministry průmyslu a obchodu ohledně evropských peněz na rychlý internet. Myslím, že se jednoznačně ukázalo, že jsem neplašila. Strany, které mohou za naše zaostávání, nyní slibují, že provedou digitální revoluci. Myslím, že výhrou by bylo, pokud by se tato digitální revoluce podařila. Kapitole doprava je věnováno dvě a půl stránky. Ale jen abych nekritizovala. Samozřejmě oceňuji to, že v rámci rozpočtového určení daní se vyskytlo kritérium, které zohledňuje počet důchodců v regionu. Dále také nekritizuji a chválím, že je dobře, že se chcete věnovat situaci v České poště. Cituji z vládního prohlášení: "Je nutné, aby Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb i v menších obcích, a to nejen prostřednictvím tradičních forem obsluhy, ale především s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel." Možná by bylo dobré, aby nám pan ministr vysvětlil, co pasáž - cituji -"s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel" vlastně znamená, co lze od vlády čekat. Můj závěr je následující. Jako reálný politický plán je programové prohlášení vlády neklasifikovatelné. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji pěkně. Dobrý večer. Ještě než se dostanu k těm důvodům a budu se snažit mluvit o nějakých bodech toho programového prohlášení, tak mi dovolte se zastavit ještě u dnešního rána, u úvodu naší schůze, kdy zde vystoupil pan prezident Zeman. Já s ním poměrně často nesouhlasím, nicméně ve chvíli, kdy řekne věc, která je pravdivá, tak samozřejmě nebudu a priori s ním nesouhlasit. Považuji to za hloupé, neodpovědné a absurdní. Já jsem s panem prezidentem dneska souhlasil v jedné věci, respektive ve dvou. Tou první věcí je, že vláda by v době ekonomického růstu měla hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Pan prezident to kritizoval. Já s ním v tomhle směru nemůžu souhlasit, protože my máme nějakou energetickou koncepci, ale to je samozřejmě otázka, do jaké míry ten stát měl nebo má vliv na ČEZ a jestli vůbec v minulosti, proč jsme vůbec privatizovali energetiku a vodu hlavně. Na dodavatele, na financování, na technologie, eventuálně na joint venture. To pro byznysmeny je triviální záležitost. Já bohužel, za minulé vlády se mi to nepodařilo přesvědčit kolegy. A jsou tam vlastně navrhované tři možnosti. Anebo že bychom měli dělit ČEZ - to také si myslím, že je nesmysl. ČEZ má velice dobrá čísla. A samozřejmě, to jádro jsme měli vlastně postavit už dávno. Každý podnikatel nejdřív vybuduje svoje podnikání doma, až potom jde do okolních států. A dopadlo to, jak to dopadlo. Měli jsme mít to jádro už dávno. Takže já si myslím, že tady je to jasné. Dukovany mají nějakou životnost. Je potřeba o tom rozhodnout. ČEZ to má garantovat, ano, kdyby náhodou se něco stalo, a my jako vláda to můžeme podpořit tím, že budeme druzí v řadě. Tím vylepšíme samozřejmě finanční podmínky toho financování a dáme tomu samozřejmě i důvěryhodnost a podpoříme to. Tak jak to má Francie. A samozřejmě ty jaderné energetické zdroje jsou pro nás i ekonomicky nejvýhodnější. A já si myslím, že tentokrát jsem přesvědčen, že to zvládneme. Konkurenčně schopné. Do konce roku 2018 bude připravena aktualizace národního akčního plánu čisté mobility. Jako jedno z opatření je zpracovávána analýza možných podpor pořízení elektromobilů. Podařilo se uzavřít memorandum se společnosti Uber a donutit ji, aby se podřídila českým zákonům, platila tu daně a její řidiči se dobrovolně přihlásili do systému EET. MPO se podařilo znovu získat důvěru telekomunikačnímu sektoru. Podíleli jsme se na zákonu, který výrazně zrychlí výstavbu telekomunikačních sítí. Pracujeme na změně Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic. My jsme seděli tento týden se Svazem stavebnictví a domluvili jsme se, že ustanovíme takovou investiční radu a budeme dělat tři platformy, to znamená dopravní infrastruktura, bydlení a legislativa. A to bydlení, o tom je debata. A já myslím, že je to jednoduché. Měli bychom si říct, kdo má stavět byty. Byty nejsou. Co se stalo s těmi byty já nevím. Ale byty nejsou a málo se staví. A je potřeba si říct, kdo má stavět byty. No, Mladá Boleslav a ještě jedna obec. A zkrátka tady jsme zapomněli stavět ty byty. Hlavně legislativu, nový stavební zákon. A o tom je ta debata. My jsme tady vedli debatu o sociálních bytech, ale přece ten starosta, já myslím, že obec i město má bytovou komisi. A když ten starosta v Němčovicích postaví ty bytovky, no tak potom ta obec rozhodne a možná jeden byt bude startovací pro mladé manžele, možná jeden bude pro důchodce, možná bude jeden pro sociální případy. Pro lidi, kteří na to nemají peníze. Takže já myslím, že o tom by měla být ta debata. A to bydlení samozřejmě je velký problém. Nájmy jsou astronomické. Musíme s tím něco udělat. Tady to je. Řvali a začali na mě házet láhve! Vaši demonstranti! Dneska jste tam byl. Skandovali vaše jméno, pane Kalousku. No tak co je to za pokrytectví? Vždyť vy jste s nimi chtěl dělat stejnou věc! Takže to je jedna věc. Tak si to zařiďte, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě láhve. Nemohl by pan Žáček jít ven za tymi demonstranty a povykládať jim, jak to bylo s tou polistopadovou komisí? Proč vám trvalo 14 let, než jste otevřeli svazky StB? Proč ministr vnitra za KDU-ČSL zničil a skartoval 25 tisíc svazků? Tenhle zloděj zlodějský mi nebude nic vyčítat. Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky! A jeho, on, který rozkrádal Ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky, tak když paní ministryně bývalá Šlechtová mluví o tých pavučinách, tak ta jeho firma eště tam stále dělá ty kšefty. Ten švédský prototyp radaru? Tak nechť přizná pan Kalousek, kde má ty firmy, kde má ty miliardy. Já jsem třikrát vyhrál soud! A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili Rusáci. Nebude mi vykládať o tom! A já jsem ten soud vyhrál! A takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet! A já jsem zažaloval jako Slovenskou republiku na Evropský soud pro lidské práva. Já jsem žádný estébák nebyl! A já si vyprosím, aby tady někdo mluvil o mých dětech!
Takže pan poslanec Plzák se chtěl vyjádřit.
Já nevím, jestli ti lidé venku fandí Chorvatsku, nebo Anglii, ale rozhodně fandí tak vehementně, že na tu terasu není slyšet gong. Jestli by bylo možné před nějakým procedurálním hlasováním zagongovat víckrát.
Určitě vám vyhovím. Tak další faktická poznámka, pan poslanec Svoboda.
Teď jste právě prokázali, jak úzce jste spjati s komunistickou stranou. Když jim to dali k vyúčtování, tak toho nechali. To byl úplně stejný akt.
Nyní tedy bude pořadí faktických poznámek: pan poslanec Výborný, pan poslanec Jurečka, pan poslanec Bartoš a následně pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Máme, nebo měli bychom mít nějaké základy politické kultury.
Prosím, máte slovo.
Ale za prvé bych chtěl, aby řídící schůze plnil své povinnosti a tu schůzi řídil.
"Budou to právě komunisté, kteří narovnají páteř hnutí ANO, že neuhne doprava, ale uhne doleva." Vědí lépe než já, jaká je historie jejich strany, jak v roce 1948 na tom vynuceném slučovacím sjezdu s KSČ tehdy dopadli, jak jejich představitelé byli vězněni, jak odešli do exilu, kde v Londýně zakládali exilovou vládu ČSSD, a jak celá tato strana dopadla. Já to ani tak nepřipomínám vám, jako těm, kteří, doufám, poslouchají naše dnešní jednání a chtějí si některé věci ujasnit a některé věci pochopit. Je zde ve hře postava předsedy vlády, ať chceme, nebo nechceme. Předseda vlády je přece ten, který zablokoval celou situaci, a to díky svým kauzám, korupčním kauzám, přestože sám tvrdí, že hlavním směrem vlády, která má pod jeho vedením pracovat, má být právě ta antikorupční politika. Ale zapomíná nám říct, proč nám lhal, když vysvětlovat kauzu Čapího hnízda tady ve Sněmovně, kdy první verze, pokud si pamatuji, byla, že vůbec neví, komu to patří, že to je nějakých advokátů. Druhá verze byla, že to není advokátů, že to je někoho z firem. A to přísahal na zdraví svých dětí, že to neví, ale potom řekl, že to tedy bylo jeho dětí. Tato kauza přece zůstává, Andrej Babiš je trestně stíhaný. Čeho se můžeme dočkat? Jak ta vláda bude vypadat? Třeba v únoru, kdy poslanci klubu hnutí ANO největší měrou přispěli ke zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka jako předsedy komise pro kontrolu činnosti GIBS. A pan Babiš řekl, že jeho zvolení nechtěl, byla to vina ostatních, celá hra kolem je jen snahou rozložit hnutí ANO. V dubnu pan předseda bezvýhradně podpořil raketový zásah spojenců proti syrskému diktátorovi Asadovi a odsoudil chemické útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Pan prezident mu řekl, že takhle si věci nepředstavuje, že takhle by spolu nekamarádili, a najednou jsme se dozvěděli od pana předsedy vlády, že ti naši dva ministři mezi sebou soupeřili v prohlášení, kdo je silnější, pořádali konference, ale nebylo to jednotné stanovisko vlády. Otočil na podpatku během jedné návštěvy u pana prezidenta a své ministry hodil přes palubu. S panem prezidentem se poradili a pan prezident usoudil, že nejlepší varianta vládnutí bude hnutí ANO, SPD a komunisté. Andrej Babiš vyšel z této porady u pana prezidenta, na Hradě oznámil, že na tomhle se dohodli a tak to bude. To jsou metody, se kterými musí všichni aktéři počítat. Myslím, že to má vědět i Poslanecká sněmovna, má to vědět i naše veřejnost, protože to nejsou ojedinělé případy, ojedinělá ad hoc řešení, ojedinělá selhání. To nechávám na vás. Není možno říci, že nás to nezajímá, protože součástí práce poslance ve chvíli, kdy posuzuje, zda dá důvěru vládě nebo nedá důvěru vládě, je také to, kdo ji reprezentuje a s jakými cíli, s jakými představami a s jakou odborností do té vlády vstupuje. Tak já mám několik dotazů.